Ano, děkuji. Má ještě někdo nějaký návrh ke změně schváleného pořadu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat o námitce pana poslance Pavla Klímy k hlasování. Zahajuji hlasování o námitce a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Jak nás učí historie, mají se takové velké vojenské aliance tendence rozpadat z důvodu existence jiných bezpečnostních zájmů jednotlivých zemí, hlavně v době chaotických krizí. Jaká opatření navrhujete a realizujete, aby byla zajištěna zmíněná příprava, zejména mladé generace, která je schopna maximálně hrát strategické počítačové hry? I když nic proti nim, mohly by se taky hodit.
Děkuji, pane poslanče, děkuji za přednesení a dodržení času. Nyní požádám, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Jan Síla, který má interpelaci na ministra zdravotnictví. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Interpelace byla na pana ministra zdravotnictví, který je omluven, a bude to vyřízeno písemně. Další, kdo přednese svoji interpelaci, je paní poslankyně Vladimíra Lesenská a tato interpelace je opět na ministra zdravotnictví. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Stanoví limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí staveb. Vedle teploty je to vlhkost prostředí, přítomnost plísní, alergenů a přítomnost karcinogenních a dalších látek. Úspory díky nedostatku energií a jejich drahotě jsou všemi zmiňovány neustále. Jak na tato opatření bude reagovat vlhkost v místnostech a tím výskyt plísní, vám asi líčit nemusím. Stejně tak vám nemusím vysvětlovat, jak a kdy se množí bakterie legionella v zásobnících pro ohřev vody a v rozvodech teplé vody jako takové. A už vůbec vám nemusím líčit, jak to vypadá, když se tato bakterie dostane do lidského těla. Jak budete řešit případný nárůst alergických reakcí a nárůst nemocnosti díky chladným místnostem? Domýšlíte vůbec dopady některých opatření? Aby nedocházelo ke kontaminaci bakteriemi legionella, je nutné zajistit správnou teplotu vody. Jak bude moci postupovat zaměstnanec, který se touto bakterií díky nízké teplotě nakazí?
A nyní požádám, aby přišla paní poslankyně Karla Maříková, která má interpelaci také na pana ministra zdravotnictví. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. A nyní poprosím, aby přišla k řečnickému pultu paní poslankyně Věra Adámková, která má interpelaci na ministryni pro vědu, výzkum a inovace. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Jsme u další interpelace. Poprosím, aby přišel pan poslanec Zdeněk Kettner, který má interpelaci na pana ministra školství.
Je to nešvar České republiky, který se dotýká jak tradičních výrobců, tak společností, které přicházejí s moderními řešeními současných kyberbezpečnostních hrozeb, a jestli tyto informace nemáte, zeptejte se, prosím, sekce obranného průmyslu, Hospodářské komory nebo také Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Mimochodem, asociace vám to v lednu letošního roku v tomto smyslu také psala. Víte o tom, četl jste si jejich dopis? Tento segment obranného průmyslu přináší v dnešní složité době pracovní místa, tím pádem odvody do sociálního systému, vznik daňového poplatníka, a obohacuje trh práce. Pohyb na účtech firem je také prostředkem minimalizace existence hotových peněz, daňových úniků a různých optimalizací. Prosím, zastavte to. Pane premiére, jak konkrétně, prosím, podpoříte firmy, které dnes tvoří pevný základ podnikatelského prostředí? Prosím konkrétně, jak?
Prosím dalšího přihlášeného, a to je pan Radek Koten. Pouze všem připomínám, že předseda vlády je řádně omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem vždy do 30 dnů písemně. Dalším vystupujícím bude pan poslanec Zlínský.
Vážený pane premiére, v měsíci srpnu došlo k ukončení pracovního poměru generálního ředitele SZIFu, pana Martina Šebestyána. Bude zapotřebí provést implementaci nových systémů pro žádosti na několik desítek podpor, což znamená vytvořit několik desítek nových nařízení vlády a přenastavit pravidla pro jednotlivé podpory. Pane premiére, je možné zvládnout výše uvedené skutečnosti v termínech, aby nedošlo k pozastavení nebo opoždění výplaty podpor? Děkuji za vaši odpověď.
Prosím dalšího přihlášeného, a to je pan Vladimír Zlínský.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Operace pod falešnou vlajkou nejsou omezeny na vojenskou konfrontaci a mohou probíhat v civilním sektoru a v období míru, například při činnosti zpravodajských služeb." Vycházím z předchozích vašich vyjádření o tom, že svoboda slova je pro tuto vládu samozřejmou součástí současného demokratického zřízení u nás. Z mého pohledu by tyto aktivity nebo jejich krytí, pokud by se potvrdily tyto obavy, mohly vést k domněnce, že by se mohlo jednat o vážný protiústavní čin. Dále mě zajímá, kde končí rajská zahrada svobody slova a začíná trýznivé dezinformační peklo. Mohl byste, prosím, toto rozhraní přesně a konkrétně definovat a tím umožnit našim občanům se bez obav vyjadřovat?
Prosím dalšího přihlášeného, pana poslance Aleše Juchelku.
Konkrétně mám na mysli město Karviná, 50 až 100 tisíc obyvatel. Konkrétně tedy ve statutárním městě Karviná jde dle zjištění Českého statistického úřadu o počet obyvatel 49 881 k 1. lednu 2022, avšak registr obyvatel prezentuje počet 51 866 obyvatel ke stejnému datu. Obě čísla zahrnují taktéž cizince. Čili rozdíl více než 2 000 obyvatel. Jde hlavně o osoby nízkopříjmové, zejména seniory s nízkým důchodem bez možnosti dosažení další dávky. Ptám se, jestli již není možné od toho upustit a začít se právě věnovat jenom jednomu číslu. V neposlední řadě je třeba aplikovat aktuální data z registru obyvatel i na příděl obcím ze sdílených daní dle RUD a stejně tak i při výpočtu příspěvku státu na výkon přenesené působnosti obcím. Jde i o města Olomouc, Teplice, Bílina, Litomyšl a tak dále.
Následně vystoupí paní poslankyně Balaštíková.
Další přihlášený s faktickou je pan poslanec Vomáčka.
Dneska prvňáčci zažívají první plnohodnotný školní den a já bych jim chtěl - a věřím, že napříč politickým spektrem - popřát, aby se jim v našich školách líbilo a aby z nich vyrostli slušní lidé. A pak bych měl ještě jedno přání, a to je na naše pedagogy, aby je vychovali ke kultuře a abychom už nemuseli zažívat to, že právě ti prvňáčci, kteří se sem třeba za tento pultík jednou dostanou, tak aby nepoužívali argumenty o olizování vicepremiérů na barových pultech a podobně. Opravdu, aby je naši pedagogové vychovali ke kultuře.
Nyní je s přednostním právem přihlášen pan ministr Stanjura.
Děkuju za slovo, paní předsedkyně. Nejdřív jsem měl za to, že to je strukturovaný projev a zkusím použít nějaké argumenty pro nebo proti, dát fakta proti faktům. Možná by mohl začít u sebe. Ale to by se mu nelíbilo, to by se nelíbilo ani členům jeho hnutí. Člověk, který tady někomu vyčítá, že se s někým potkal, člověk, který je obžalovaný. To nejsou novinové články, to nejsou novinové titulky, to je fakt. Ale on je v tom oboru naprostý mistr. A ještě mu za to tleskají. Pan poslanec Andrej Babiš v době, kdy byl premiérem, prostě odsouhlasil Green Deal. Teď se může zbláznit, všechny kritizuje, ale to je prostě fakt. Všimněte si, jak familiárně říká: tu mluvil s Angelou, teď je tam Ursula, teď volal Macronovi, na všechny má telefony. To je všechno hezké - a jaké jsou výsledky? Zdržoval, blokoval jiné řešení, ale proč ne?, bylo to rozhodnutí jeho vlády, měl k tomu mandát. Úplně zbytečně to vyjednával. Říkám, já jsem sice proti, ale očekával bych, když si někdo něco vyjedná po dlouhém období, že se to pak pokusí promítnout do zákonů naší země. Kolik bylo pokusů? Tak to prostě je. Ale jsem si jist, že je tam nula sněmovních tisků. Tak si řekněte, jaká to byla výhoda pro Českou republiku? To jsem také nijak nezpochybnil. Kdybychom tak křičeli my, to by bylo tedy o aroganci vlády a členů vlády, kdyby to dělali! Ti, kteří byli, bych řekl, nejvěrnější spojenci v rámci V4, Maďarsko a Polsko, v této chvíli se jejich cesty skutečně rozešly. Nezměníme ani postoj maďarské vlády, nezměníme ani postoj polské vlády. Tady pan poslanec Babiš říkal, nevím, komu to radil, že by chtěl být moucha, a když použiji slušné vyjádření, že by chtěl slyšet, co se na těch jednání dělo. Ano, já jsem byl v Budapešti, jednal jsem s maďarským ministrem financí. Nejednali jsme o sektorové dani, kterou mají v Maďarsku. Překvapivě pro vás zřejmě. Druhý pilíř podepsalo více než 130 zemí. A tím, že to podepsaly, minimálně musí strpět implementaci druhého pilíře na svém území. Pro mě nepřekvapivě na této otázce jsme se také shodli. Tady se střetávají dva zájmy těch zemí, které podporují klíč, který byl v covidu. My říkáme, pokud se má podpořit REPowerEU, tak že je důležité zohlednit i závislost členských zemí na ruských fosilních palivech, a v tom máme jako středoevropské země velmi podobnou pozici. Ta shoda byla větší, než by někteří, kteří se toho jednání neúčastnili, mohli předpokládat. Takže zcela standardně mnozí z nás jednají s našimi maďarskými kolegy. Ale my nejsme schopni a nebudeme dělat rozhodčího v tom rozdílném přístupu k ruské agresi mezi Polskem a Maďarskem.
Vláda pana Andreje Babiše v závěru svého mandátu ústy ministryně financí paní Schillerové sdělila, že tento závazek je nesplnitelný. Moc se na to těším. Připravili jsme také zákon, který bude garantovat výši výdajů na obranu na úrovni 2 % HDP i do budoucna, čili skutečně jsme připraveni dostát našim závazkům a vydávat dostatečné množství prostředků na naši obranu, která je důležitou funkcí státu. Stejně tak doháníme skluz těch minulých vlád v oblasti financování obrany, kde bylo navyšování rozpočtu pomalé. Snažíme se maximálně urychlit rovněž modernizaci armády a velké modernizační projekty, které léta stagnovaly. Učinili jsme zásadní strategické rozhodnutí ve věci projektu na pořízení nových bojových vozidel pěchoty, zrušili jsme zpackané výběrové řízení a rozhodli jsme se jít cestou mezivládní dohody. Návrh budeme koordinovat s vládou Slovenské republiky. Tady určitě jste zaregistrovali, že v sobotu jsem v Malackách společně s panem ministrem obrany Naděm uzavřela dohodu, deklaraci o společném postupu. Mimo jiné je i tohle jasný projev vůle vlády Petra Fialy spolupracovat se zeměmi z našeho regionu. A tady skutečně bych chtěla poděkovat slovenské straně za to, že je ochotna nás do tohoto tendru přidat. Tento tendr tedy a tento způsob by měl umožnit co nejrychlejší pořízení těchto vozidel, která jsou klíčová pro vznik těžké brigády, a to, jak pevně věřím, za co nejvýhodnějších podmínek. Pořízení těch bévépéček povede ke splnění našeho závazku vůči Alianci, tedy vybudování těžké brigády. Naší prioritou stejně jako minulé vlády bude zapojení českého průmyslu a v jednání se švédskou stranou z něj v žádném případě nehodláme slevit. Je to pro nás klíčová věc. Chceme, aby část těch finančních prostředků zůstala v naší republice, aby ty finanční prostředky zůstaly našim firmám, našim lidem, aby se to pozitivním způsobem projevilo i na zaměstnanosti v našem regionu. Následně chceme vyjednávat také o pořízení až 50 nových tanků, a to tedy bude úkol na další období. Armáda momentálně zpracovává návrhy specifikací a modifikací. Začínáme jednat s vládou Izraele o pořízení tří bezpilotních letounů Heron, které vychází z přesné technické specifikace Armády České republiky. Naše rozhodnutí pro tento postup vychází z analýzy armády a jejího doporučení. Tady bych chtěla opět říct, že analýzu, to vojenské řešení, zadávala ještě vláda pana Andreje Babiše. Byl to pan tehdejší ministr obrany Metnar, který požádal vojáky o jejich vojenské doporučení. To vojenské doporučení je přesně v intencích toho, co si přála vaše bývalá vláda, a tedy že má Česká republika pořídit nejmodernější stroje takzvané páté generace, které mohou obstát i na bojišti budoucnosti. Pokud se podaří tento nákup dojednat, a já v žádném případě nechci předjímat výsledek, tyto letouny budou naší armádě sloužit další půl století, pokud se to podaří dojednat. Tady bych se chtěla důrazně ohradit proti tomu, co tady říkal pan poslanec Vích ohledně toho, že nám snad švédská strana nabízela něco zadarmo. Pane poslanče Víchu, prostřednictvím paní předsedkyně, lžete. Nic takového švédská strana nenabídla. Řekl, že od toho výroku pana velvyslance on se distancuje, že nic takového neproběhlo. Takže přestaňte lhát, přestaňte tady šířit poplašné zprávy a dezinformovat tady veřejnost, že nám někdo něco nabízí zadarmo. Není to tak a vy lžete. Myslím si, že je patrné, že ten konflikt na východě od nás jasně ukazuje, že lidé mají o obranu České republiky zájem, že chtějí skutečně, aby Česká republika byla bezpečnou zemí, aby Česká republika obstála i na tom zahraničním poli, a proto se hlásí a chtějí sloužit naší vlasti. To jsou opravdoví vlastenci!
Dobré dopoledne, paní předsedající, kolegyně, kolegové. A mluvil jsem o dalších věcech, které jsou ve veřejném prostoru zdokumentovány. Jestli vy ty argumenty máte, máte nějaká nová zjištění, tak je dejte. Já jsem svoji funkci nezneužíval. Systém záštit byl nastaven za ministrů přede mnou, mají je a měla i jiná ministerstva. Jestli závidíte peníze, které dostali malí chovatelé, které dostaly malé obce, které dostala zájmová sdružení v rámci agrárního sektoru, tak jako potom tomu nerozumím. Takže to jsou konkrétní věci.
Ale pana ministra Válka tady nemáme, takže v tu chvíli pan předseda Okamura s přednostním právem, paní ministryně Černochová je další v pořadí.
Vážené dámy a pánové, máme po celonočním jednání za sebou dlouhou debatu o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Popsali jsme jasně situaci, že vláda Petra Fialy nemá řešení pro energetickou krizi v České republice, nemá řešení pro občany České republiky, jak jim zlepšit životní úroveň. Naši poslanci popsali správně i situaci a skandály kolem hnutí STAN. Po těch skandálech ministr vnitra Vít Rakušan musí rezignovat, jeho pozice není udržitelná. Fialova vláda není schopna zajistit základní životní potřeby občanů, ceny všeho letí nahoru a vláda neřeší příčiny. Situace je kritická a vláda Petra Fialy ve složení ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN jedná pozdě a navíc až na základě tlaku opozice. Vláda je ale hluchá a slepá. Spoléhat na společné řešení na úrovni EU je naivita, protože každý stát má jiný energetický mix a jinou cenovou hladinu. A navíc kdo ze států EU opatření chtěl přijmout, tak je již dávno přijal. Slovensko a Polsko již ceny energií zastropovalo. Podobně i například Španělsko a Portugalsko. Za současnou situaci nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy a premiér Petr Fiala z ODS, která a který svou nečinností způsobili energetickou chudobu občanů a firem, recesi průmyslu, hospodářství a ohrožení sociálního smíru. Podniky krachují, krachují i živnostníci a řada z nich nepřežije zimu. Chystají se stávky a je ohrožen chod nemocnic. Podle aktuálního průzkumu si jen dva z deseti našich občanů myslí, že naše země se ubírá pod vládou Petra Fialy správným směrem. Přesto se držíte jako klíšťata u vlády a chcete dál škodit celé České republice. Lidé padají do nových a nových exekucí. Dle názoru hnutí SPD nezbývá jiné řešení než okamžitý odchod neschopné, nečinné, protinárodní vlády, dokud je čas. Vláda nemá řešení, má skandály a není vládou odborníků. A zopakuji důvody, proč poslanci hnutí SPD iniciovali dnešní vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Fialova vláda není schopna řešit zdražování energií a potravin a odmítá pomoci našim občanům a firmám. Miliony občanů se kvůli neschopnému premiérovi Fialovi, nekompetentní vládě dostává do neřešitelných finančních a sociálních problémů. Krachují firmy a hrozí nárůst nezaměstnanosti. Poslanecký klub SPD bude hlasovat pro nedůvěru vládě Petra Fialy.
Takže já to beru jako velkou společenskou událost, navíc to beru i jako částečné seznámení s některými kolegy, které jsem tady za těch osm měsíců ještě ani neviděla, natož abych některé z nich slyšela promluvit. Takže já to vítám, děkuji za to. Procesy přijímání do armády zjednodušíme a zkrátíme. Od prvního dne války na Ukrajině naše vláda pomáhá, a to dodávkami zbraní i humanitární pomoci. Postarali jsme se o statisíce válečných uprchlíků. Ošetřujeme zraněné vojáky, pomáháme s opravou techniky. Není tomu tak, pane kolego Víchu, prostřednictvím paní předsedkyně. Vývozem zbraní na Ukrajinu naše obrana v žádném případě ohrožena není, ba právě naopak. Aktivně posilujeme východní křídlo NATO. Zapojili jsme se do mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku, které vzniklo jako bezprostřední reakce Severoatlantické aliance na válku na Ukrajině. Už ho schválil i Senát, výbor Senátu i Senát jako takový, takže už vlastně to zbývá pouze na projednání zde na půdě Poslanecké sněmovny. Vyšli jsme vstříc i Slovensku, které nás požádalo o dočasnou pomoc s ochranou vzdušného prostoru. Uzavírali jsme na toto téma také memorandum, podepisovali jsme ho v sobotu na Slovensku. Tady bych chtěla opět vyzdvihnout to, že i tento příklad spolupráce jasně dokazuje, že země z jednoho regionu jsou schopny kooperovat, jsou schopny si pomáhat a jsou schopny společně čelit výzvám, které nás čekají. A musím říct, že jsem strašně moc ráda, protože jsem se narodila v Československu polské mamince, že můžu být ministryní obrany v době, kdy se Slovenskem a s Polskem máme ty nejlepší historické vztahy vůbec. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, mohla bych zde ještě mluvit o řadě projektů, které se nám podařilo rozhýbat a které, věřím, konečně posunou naši armádu do 21. století.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl ve své faktické poznámce reagovat hned na úvod paní ministryně. Paní ministryně říká, že to sledovala všechno. A já znova připomínám, že to říkám s čistým svědomím, protože když byl poměr sil jiný a my jsme byli koalice, tak ty diskusní body byly zařazovány a byly schvalovány i programy mimořádných schůzí.
A NKÚ, prosím vás, pan předseda je kdo? To je zajímavé, že bývalý socanský poslanec je tak populární u vás, a potom píše ty nesmysly, vytrhuje z kontextu, vždyť to dělal. Ano, všichni za něj lobbovali, pan prezident Zeman, všichni, je to úžasné, bývalý poslanec je šéf NKÚ a samozřejmě dělá politiku. Politiku.